Můžeme mít na ústavní změny různý názor, tlak na ně tady ale je. A to mě přivedlo k myšlence spojit zákonodárce a odborníky na přípravě podle mého názoru nevyhnutelných legislativních změn, jednat o nich s rozmyslem a neukvapeně. Jako nejvhodnější forma se mi jeví vytvoření stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu a nadnárodní legislativu s účastí zákonodárců a přizvaných odborníků. Senát už takovou komisi má. Setkal jsem se s názorem, že se to vlastně už nevyplatí, že nám končí mandát, ať se tím zabývá nová Sněmovna. Já si ale myslím, že bychom v tomto případě měli překročit hranice svých osobních ambicí. A ještě na okraj, abychom zůstali u tématu, 10. března pořádám na půdě Sněmovny seminář na téma Ústava de iure a de facto.
Nejprve, pokud s tím budete souhlasit, bych nechal hlasovat jedním hlasováním o všech návrzích, na kterých se shodlo grémium Sněmovny. Je to hlasování číslo 2, přihlášeno je 182, pro 169, proti nikdo. A nyní budeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Zeptám se, zda můžeme jedním hlasováním, nebo zda je zde žádost o oddělené hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je proti? To byly tedy návrhy pana poslance Sklenáka. Kdo je proti? Na odpoledne žádné pevně zařazené body nemáme, takže by to byl první bod odpoledního jednání. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
U počtů ještě zůstaneme. Tyto peníze nikomu nechybí? A teď to nejdůležitější, vážení. Píše se rok 2004 a v Polském domě v Ostravě se koná krajský výbor ČSSD, kterého se účastní někteří členové vlády. Z těch nejznámějších jmenuji Stanislava Grosse, Lubomíra Zaorálka a našeho stávajícího premiéra pana Bohuslava Sobotku. Odpovězte si na tuto otázku za miliardy sami. Něco jako množství železa ve špenátu, když se spletli jen o desetinnou čárku. V současné době prezentuje vláda ztrátovost OKD a je zajímavé, že o OKD mají zájem někteří další miliardáři. Ale jedna věc je jasná. Dámy a pánové, kdyby byla privatizace OKD provedena alespoň trochu poctivě, mohl dnes celý Moravskoslezský kraj prosperovat. Bylo by dostatek peněz na hornické důchody a renty, aby mohli horníci odcházet do zaslouženého předčasného důchodu, kdyby stát vybíral řádné odvody z vytěžené tuny, které zákon umožňoval. Mohli jsme mít 44 tisíc hornických bytů, které si nájemníci mohli za přijatelnou cenu odkoupit. Naopak, do těchto bytů stěhoval Bakala sociálně slabé a vycucal tak stát na dalších sociálních dávkách. Podle tohoto zákona byl povinen Bakala vytěžit celé ložisko, a místo toho se prováděla výběrová těžba. Další porušování horního zákona umožnilo panu Bakalovi vykupovat pozemky a nemovitosti v předstihu pro plánovanou těžbu i v místech, kde se dodnes netěží. Do roku 2012 ještě vykupoval pozemky a nemovitosti z fondu pro důlní škody. Občanská sdružení na porušování zákona upozornila, a přesto stát nežádal vrácení peněz do tohoto rozpočtu. OKD a tedy Bakala léta vydělávali miliardy. Teď má ztráty zaplatit stát, občané, kterým se o pohádkových ziscích vykutáleného uhlobarona ani nezdá. Zůstal nám vyrabovaný kraj s nejistou budoucností. Stále dokola se mluví o Dolu Paskov, ale to by byl jen začátek katastrofy. Dnes v rámci Evropské unie nám pomocnou ruku nepodá nikdo. Dámy a pánové, na tohle se nemůžeme nečinně dívat. Je to zcela jasný podvod, nečinnost premiéra, který v součinnosti s báňským úřadem si byl dobře vědom problémů, které nastanou. Argumentuje, že když se utlumovala ostravská část OKD, propustilo se na 100 tisíc horníků a vše se zvládlo. Přitom v pozdějším nařízení, které se vztahuje na ostatní firmy pracující v hornictví, tyto podmínky nejsou, a jsou tedy platné bez omezení. OKD hledá nového strategického partnera a já se ptám proč.
Paní poslankyně, páni poslanci!
V případě dalšího vytunelování OKD bude stát stejně financovat likvidaci, protože bezpečnostní rizika v případě neřešení těchto problémů jsou obrovská. Stát by měl silněji tlačit na převzetí Dolu Frenštát jako na budoucí možné ložisko z hlediska pozice řádného hospodáře. Stát by měl tlačit na vedení OKD, které nemalou měrou přispělo k situaci, v jaké se firma nachází. Stát by měl mít snahu udržet OKD pohromadě, jelikož jsou jednotlivé doly tak propojeny, že činnost jednoho dolu není možná bez spolupráce s druhými, a to jak materiálně, tak personálně. Už slyším vaši odpověď, že nic. A co z toho měl stát? Všichni víme, že také nic. Takže pokud ani pan Sobotka, ani stát z toho nic neměli, tak podle mě je pan premiér zřejmě nesvéprávný. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Olze Havlové. Pan kolega Tomio Okamura zrušil svou přihlášku. Nyní paní poslankyně Jana Hnyková. Trvá na své přihlášce.
Do bloku volební body zařadíme dva body. To je jedna informace. Na konec bloku zákony, druhé čtení, přiřadíme bod 5 návrhu pořadu, což je tisk 931, Vojenské zpravodajství. To znamená, že by to byl první bod v 11 hodin. Pouze posouváme o jednu hodinu.
Děkuji za slovo.
Děkuji. Tak v tom případě vás zařadím do písemných přihlášek. Teď bude mít slovo, pokud nejsou další žádosti s přednostním právem, tak slovo má pan poslanec Okamura. A ten má dvě přihlášky, takže jakmile dokončí první, tak může navázat svým druhým příspěvkem.
Vážené dámy a pánové, dovolte mi navrhnout pevné zařazení zákona o referendu, který je pouze stále vládou odsouvaný. Můj zákon umožňoval hlasovat o všech otázkách a výsledek nebyl omezený kvorem, tak jako u každé jiné volby v České republice. Ústavnost referenda by posuzoval pouze Ústavní soud. Tento zákon mi však vládní koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL zamítla. Ano, Bohuslav Sobotka, Andrej Babiš a Pavel Bělobrádek odmítají zákon o referendu. Tito pánové odmítají demokracii. Odmítají, aby občané mohli během volebního období cokoli zásadního sami ve své vlastní zemi rozhodnout. V současnosti, těsně před koncem volebního období, čeká již přibližně rok na projednání ve Sněmovně vládní návrh. Iniciátorem a katalyzátorem toho, že se referendum dostalo do vládního prohlášení, jsme byli my, lidé z naší současné SPD. A také chápu, že mnohé politiky děsí představa, že po schválení zákona teď před parlamentními volbami by někdo začal kampaň za nějakou politicky nekorektní změnu. Pan premiér Sobotka mi před pár dny napsal, že zákon o referendu je prý jeho i vládní priorita. A z jeho vyjádření čiší pro neznalého překvapivý dojem, že máme konečně premiérem upřímného fanouška přímé demokracie. To je samozřejmě trpký žert. Pokud vláda míní splnit svůj slib, že přijme alespoň nějaký zákon o referendu, byť nefunkční a osekaný, je nejvyšší čas spustit proces jeho schvalování a diskuse o něm. Už nyní však vím, že vláda naše návrhy záměrně odmítne. Bylo by ovšem fajn, kdyby se nám tu politické elity v tom případě přestaly ohánět demokracií, anebo dokonce nějakými odkazy 17. listopadu. Žádám tedy o pevné zařazení bodu, sněmovního tisku 559, což je vládní návrh ústavního zákona o celostátním referendu, jako první bod na příští úterý 17. ledna. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče, a prosím, můžete pokračovat svou další přihláškou.
Mám k tomu několik důvodů.
a) možnosti těžby všech druhů uhlí jakožto nenahraditelného nerostného bohatství České republiky dnes i v budoucnu; c) Zákonnost a naplnění všech závazků sjednaných při privatizaci a vyplývajících ze zákonů a předpisů ve vztahu k ochraně zdraví, přírody, rekultivace krajiny i zaměstnanosti. Tento bod navržený v usnesení by se mohl zdát jako lichý v rámci privatizační smlouvy, kde se o tom hovoří, ale jak nám tato historie ukázala, tento bod je absolutně nerespektován a není ochráněn, protože v privatizační smlouvě sice bylo, že by podnik OKD měl vytvářet rezervy, ale nikdo už nekontroloval, jestli je vytvářel. Dneska se ukazuje, že tento podnik žádné finanční rezervy na útlum dolu, na problémy zaměstnanosti a další nemá prostředky a obrací se na stát. Tady ta otázka je, kdo se o to měl starat, kdo to měl hlídat. Toto je problém Dolu Frenštát. Médii proběhla krátká noticka, že se horníci rekvalifikují na programátory. Já si myslím, že tady nastal čas se vrátit, a proto je to úkol, který by tato Sněmovna měla uložit vládě, se znovu zabývat kategorizací zaměstnanců podle mezinárodních standardů. Chci pouze upozornit na to, že jednou nedotěženou šachtu už znovu dotěžit půjde velice těžko, a je to obrovská škoda pro český stát o tyto nerostné suroviny přicházet. Samozřejmě na tyto otázky může zaznít odpověď: A kde na to vezmeme? Ale to jsou přesně tyto prostředky, které by na to měly být použity, a proto požadujeme po vládě, aby se na tuto záležitost podívala. Druhý bod i) se týká usnesení vlády 405 z 11. května 2016, který již vláda rozhodla, a tudíž v tomto usnesení, které bylo předloženo minulý rok, je již bezpředmětné, a pokud by se hlasovalo po jednotlivých bodech, přikláním se tento bod z toho vypustit. Ale samozřejmě není to nic proti ničemu, kdyby se to hlasovalo jako celek, tak samozřejmě tento bod již vláda splnila v minulosti, a je proto irelevantní. Samozřejmě vyrovnání se s minulostí je také nutné. K tomu obecnému, co bychom požadovali po vládě, máme podrobnější rozpracování. Bylo to politické zadání, byla to nedbalost, lenost?
Klidně se rok před koncem volebního období podle našeho názoru jinak velmi úspěšné vlády otočí ke svému koaličnímu partnerovi a spojí se s Miroslavem Kalouskem. Vždyť to moc dobře víte. Jak jinak popsat naši horlivou snahu co nejdříve projednat zákon o střetu zájmů, který směřuje na jednoho jediného člověka a který vznikl kvůli Andreji Babišovi? Vždyť to vypadá, jako by tento zákon byl jedním z nejdůležitějších zákonů v tomto volebním období. Někteří kolegové chtěli tak moc přehlasovat veto prezidenta, že byli ochotni svolat schůzi Sněmovny ještě během svátků. Pan kolega, kterého se to týká, se zrovna baví. Babiš jim tak moc vadí, že by si klidně zkrátili i Vánoce. Všechny ostatní zákony pro lidi jsou pro tradiční kolegy až na druhé koleji, klíčový je lex Babiš. Proč je účelový? Proč novela ohrožuje demokracii? Psát zákony primárně namířené proti jedné osobě je vždy špatně, je to nebezpečný precedens, který pokřivuje náš právní řád. Proč jste neřešili společnosti, které ovládaly manželky komunálních politiků a jejichž tržby raketově rostly, když byli právě jejich manželé aktivní v politice? Proč jste neřešili majitele solárních elektráren, kteří seděli v Poslanecké sněmovně a jezdili na dovolené s řediteli státních firem a s lobbisty? Připomenu vám pár vašich bývalých, ale i současných kolegů. Tehdy nikomu nevadilo, že firmy některých z nich po vstupu do politiky zázračně zvětšily své tržby a zisky. Nikdo to neřešil a zákon porušen nebyl. Ale nebyli to jenom ministři, kteří takto postupovali. Tyto firmy, zejména stavební firmy, začaly zázračně fungovat a stavět. Například ODS je nejhlasitějším zastáncem svobody a bojuje tady proti střetu zájmu. Nechápu, jak může pan předseda vyčítat Andreji Babišovi střet zájmu. Dalším takovým expertem na podnikání, respektive nepodnikání ve veřejné funkci, je Karel Schwarzenberg.
A mohl bych zase znovu vyjmenovat všecky ty podniky. Pan premiér opakovaně hovořil o tom, že se ve svém rozhodnutí řídil závěry znalců. Bohužel, s tímto argumentem se nemohu ztotožnit. Stačilo, kdyby si pan premiér udělal stejně jednoduchou cenovou kalkulaci nebo analýzu prodávaných bytů a pozemků, jako jsem si ji udělal já. Soud navíc v takovémto případě může rozhodnout o zajištění věci, která je výnosem z trestné činnosti. O dalekosáhlých důsledcích takovýchto rozhodnutí vám jistě nemusím hovořit. Jen připomenu, že se bavíme o kauze, ve které významně figuruje náš pan premiér. Nechci, aby moje vystoupení vyznělo jenom jako kritika pana premiéra. Na hořkém osudu OKD se podílela celá řada dalších politiků a zákulisních hráčů. Bakala a jeho společníci v roce 2005 založili firmu NWR a zahájili etapu tzv. diverzifikace firmy, česky řečeno její tunelování. Vše, co mělo nějakou hodnotu, Bakala z OKD vyvedl a prodal. Další desítky miliard Bakala z OKD vytáhl formou dividend či vstupem na burzu. Jednou z mála reakcí byla žaloba, kterou Ministerstvo financí v roce 2010 podalo na kyperskou firmu RPG Industries. Navíc se přechod bytů uskutečnil v rámci koncernu NWR, který i nadále společnost RPG Byty ovládá. Ani u jedné společnosti není jasné, kdo jsou její skuteční majitelé a kdo jsou její beneficienti. Byty jsou dnes totiž dle mého názoru již mimo koncert NWR a mimo kontrolu společností, které OKD původně privatizovaly. Pan premiér, jak už jsem jednou řekl, není jediným viníkem současné situace v OKD. Od roku 2006 do roku 2013 zde vládly s malými přestávkami pravicové vlády s ministrem financí panem Kalouskem.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 54. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Ještě jednou vás žádám, abyste se usadili. Přistoupíme ke slibu nového poslance za paní poslankyni Jaroslavu Pokornou Jermanovou, která se vzdala poslaneckého mandátu.
Děkuji za slovo. Poprosím pana poslance, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu a složil Ústavou předepsaný slib, a současně prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nového poslance. Slibuji věrnost České republice.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 Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Davida Kádnera a poslance Františka Laudáta. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Kdo je proti? Konstatuji, že jsme ověřovateli 54. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Davida Kádnera a Františka Laudáta. Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti požádali tito poslanci, poslankyně a členové vlády: paní poslankyně Berdychová do 17. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Černoch do 16. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Holík rodinné důvody, paní poslankyně Hubáčková zdravotní důvody. Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 54. schůze, jehož návrh byl uveden na pozvánce. Nejprve tedy návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium.
Prohlášení ministrů o majetku včetně obchodních podílů jsou veřejně dostupná. A poslední je Švýcarsko. Švýcarský právní řád rovněž nenutí ministry členy spolkové rady zbavovat se a priori obchodních podílů, které vlastní. Není to pravda.
Já vám také děkuji. Ještě přečtu omluvu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pan Babiš tady přece taky věčně nebude. I my tady věčně nebudeme. Jednou prostě odejde z politiky, a já si myslím, že by se to mělo vztahovat i pro budoucí členy vlády. A ještě jednu poznámku mám na konec. Přece když něco děláme, tak bychom to měli dělat pořádně. Jestli pan Babiš chce dělat byznys, a já před ním skláním, vybudoval opravdu velikou firmu, tak ať dělá byznys, ať to jde vyučovat na vysoké školy a učí lidi, jak to má dělat. To je můj postoj ke střetu zájmu. Děkuji.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní s přednostním právem pan poslanec Kalousek, po něm pan místopředseda Filip.
Děkuji za slovo. Samozřejmě že rozdílné rozpočty fotbalových týmů vytvářejí nerovné podmínky pro to, kdo tu ligu vyhraje. Ale rozdílné rozpočty fotbalových týmů neumožňují i tomu nejlepšímu a tomu vítěznému fotbalovému týmu zmocnit se normotvorné i výkonné moci fotbalového svazu, upravovat si pravidla sám pro sebe a čerpat dotace z fotbalového svazu, tak jak sám se ten vítězný tým rozhodne. To neumožňuje. A proto to není nebezpečné. Což však není příklad konfliktu zájmů v politice. Rizika přechodu demokracie pro všechny a demokracie pro co nejširší střední třídu, rizika přechodu v oligarchii. Oligarcha není velký podnikatel, který má velký majetek, tečka. Oligarcha je člověk, který tohle provádí díky tomu, že uchopil zákonodárnou moc. To je oligarcha a to je nebezpečné. V politice zajisté ano. A myslím si, že jsme bohužel dnes a denně s tou hrozbou konfrontováni, a ona může být větší a širší. Já bych si také přál, abychom neměli žádný zákon. Léta jsme žádný zákon nepotřebovali. Spojené království nepotřebuje takový zákon. Já si koneckonců také pamatuji situace, kdy ministři museli odcházet po nařčení, aniž se čehokoli dopustili, a byla jich dlouhá řada. Dlouhá léta jsme takový zákon nepotřebovali. Dnes ho potřebujeme, a proto ho ve veřejném zájmu přijmeme.
Hezký dobrý večer, milé kolegyně, milí kolegové. Děkuji paní poslankyni Halíkové. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Ludvík Hovorka.